Vyšší daně historicky prokazatelně vedou k nárůstu daňových úniků. Lidé a firmy se budou snažit najít způsoby, jak snížit své daňové závazky, což v konečném důsledku povede ke snížení daňových příjmů státu. Negativní dopad na malé podniky. Vyšší daně budou zvláště obtížné pro malé podniky, právě pro ty, kteří mají menší zdroje a nízkou ziskovost. Ty budou přežívat, optimalizovat na straně daňových povinností a nakonec zavřou a skončí. Daňová politika by měla být promyšlená a vyvážená tak, aby neomezovala podnikání, spotřebu, investice a inovace. Jinými slovy, vyšší daně nejsou a nikdy nebudou nejlepším a jediným řešením pro snižování rozpočtových deficitů. Snížení daní na některé druhy podnikání nebo investic může právě naopak povzbudit růst a konkurenceschopnost. Kreativní a prozíravé řízení fiskální politiky může zajistit, že konsolidace bude provedena takovým způsobem, který minimalizuje negativní dopady na hospodářský růst. Kolegyně, kolegové, kdo poslouchal, musí mu být jasno jediné. Tento pokus Fialovy vlády o ozdravení veřejných financí obsahuje značné množství školáckých chyb. Pokud to, co je nám zde předkládáno, projde, bude to naši republiku hodně dlouho bolet, a to je historicky prokázáno. Pojďme se o té skutečné reformě veřejných financí konečně bavit napříč, tak jak bylo vámi deklarováno, a najít to systematické a dlouhodobě funkční řešení.
Přeji všem hezký večer.
Proto také naše stanovisko klubu hnutí ANO je, že budeme buď hlasovat pro zamítnutí toho zákona, a v případě, že neprojde - víme také, co je 108 proti 92 - tak ty pozměňovací návrhy, které jsou tam postupně načteny, tak aspoň zmírňují to, co se znova otevře. A o to nám asi všem jde.
Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky v tuto chvíli. Pan poslanec Mašek a připraví se paní poslankyně Ivana Mádlová. Další faktická, zatím poslední, paní poslankyně Mádlová.
Je to třeba za nedonošené děti na neonatologickém oddělení nebo za jednotky intenzivní péče. To znamená, že jsou to opravdu vysoké pohledávky, které těm nemocnicím, i fakultním nemocnicím, kde poskytují superspecializovanou péči, tak jim prostě chybí. Možná jste byli jedna z mála nemocnic. Ale jinak prostě ty pohledávky byly. To prostě nejde, protože se vystavuje trestnímu stíhání. Takže i já bych se přimlouvala, aby ty rozumné pozměňovací návrhy byly odsouhlaseny.
Děkuji. Ještě v rámci rozpravy chtěl vystoupit pan senátor Kraus.
Proto je tam ten registr, aby i cizinecká policie a samozřejmě ti další, co jsem říkal, věděli, zda je pojištěn.
Děkuji.
Odstraňujeme monopol. Jedna věc je, že stížnost je, že omezujeme trh s cestovním zdravotním pojištěním, což není tak docela pravda, protože cestovní zdravotní pojištění může poskytnout jakákoliv pojišťovna v České republice, ale i v Evropské unii, případně i mimo Evropskou unii, a to základní cestovní pojištění, které se týká opravdu cestování, tak je v podstatě neodkladná péče a v případě smrti repatriace. Ale my se tady bavíme o pojištění nad těch 60 dnů pobývajících v České republice. A tady je důležité si říct, že toto cestovní zdravotní pojištění, jak je to stále nazýváno, je už uzavíráno v režimu komplexní zdravotní péče.
Připravili jsme velmi dobrou aplikaci pro každou samosprávu, aby viděla, jaký majetek, ať již potřebný, nebo nepotřebný, je na jejím katastru, v jakém je to stavu. Tento model by to mohl usnadnit. To znamená, pokud obec bude o to stát, stát předloží znalecký posudek, obec řekne - ano, můžeme to prodat rovnou, když změníme zákon. Já myslím, že to jsou všechno dobré principy, abychom našli vhodné pozemky pro výstavbu. Myslím si, že nemáme stavět zase ty dva typy bydlení proti sobě a říkat - tohle je skvělé, tohle je úplně špatné. Protože ty projekty - ano, to jsou investiční projekty, ale ony velmi často a logicky produkují provozní náklady. A ty už dotované nejsou. A myslím si, že i to, že se možná zvýší ta spoluúčast, současně se více budou zvažovat budoucí provozní výdaje, by mohlo vést k tomu, že ty projekty budou nakonec úspěšné a povedou k vyšší finanční stabilitě veřejného sektoru jako celku. To byly ty dvě věci z vašeho vystoupení, na které jsem chtěl reagovat z pohledu ministra či Ministerstva financí.
Já děkuji. Prosím.
Já jsem totiž netušila, že se zabývá tím projektem na dostupné bydlení Ministerstvo financí, to je teda pro mě překvapení... Jo, všichni se jím zabýváte. Dobře, dobře, dobře. Jenom bych reagovala na pár věcí, které jste tady řekl, pane ministře. Že se moc nestavělo. Ono to vyplývá i ze zákona o obcích. Hodnotové mapy nájemného. My jsme připravili hodnotové mapy nájemného se vším všudy, předali jsme to MPSV, které to mělo pravidelně aktualizovat. On má samozřejmě zjišťovat ty věci tak, jak se mají. Takže to není pravda. My jsme to předali.
Já chci reagovat na pana ministra ohledně toho pozměňovacího návrhu kolem poplatku za předčasně splacenou hypotéku, aby tady nezůstalo něco ve vzduchu. Upravoval jsem to tak, aby to bylo prospotřebitelské, to znamená 1,5 %, horní limit 50 tisíc a rozšíření těch životních situací tak, aby spotřebitelé mohli bez sankcí splatit tu hypotéku u těch situací, ke kterým docela často dochází a kde jsou sankcionováni a nemůžou se tomu vyhnout - rozvod, prodej nemovitosti a podobně. Nicméně tohleto všechno se dělo úplně v jiné době. Vy to víte. Tohleto je novela zákona o spotřebitelském úvěru. To se má projednávat samostatně. Je to součástí ne balíčku, je to součástí tisku 474, balíčku týkajícího se části penzijní reformy třetího pilíře. Teď mají banky rekordní zisky, tehdy ta situace taková nebyla. Teď se těm lidem všechno zdražuje, zvyšují se daně a podobně.
Já děkuji za dodržení času.
Nepleťme si dva pojmy. Ale to neznamená, že Česká národní banka nebo centrální banka obecně je tím nejhlavnější. Pokud se jedná o inflaci taženou poptávkou, nepochybně máte pravdu, tím hlavním aktérem musí být centrální banka a má celou řadu nástrojů, zejména tedy úrokové sazby, případně posilování kurzu. To bylo v listopadu roku 2021, kdy řekla, že inflace je způsobená zejména rozhozením nabídky - poptávky v postcovidové době. Ale pozor, jasně už naznačila, že se začíná stávat, že začíná růst v důsledku růstu cen energií.
Milé kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, já bych se chtěl ve svém příspěvku zaměřit na problémy, které cítím v rámci českého zemědělství, a začnu asi myšlenkou, že zemědělství jako takové má problémy, které si jiný podnikatel asi nedovede mimo zemědělský sektor vůbec představit. Půdu zemědělcům zabírají průmyslové zóny, nákupní střediska a výstavba satelitních městeček. Prostor pro zemědělské hospodaření, kde mohou hospodařit, se tak rok od roku snižuje. Co se stalo takovým hitem, že půdu kupují spekulanti, ale i velké investiční společnosti nejenom z České republiky. Je to pro ně dobrý byznys a zemědělci na to doplácí. S cenou zemědělské půdy roste i cena pachtovného. Zelená kritéria by mohla zemědělce odstřihnout od dostupných financí a nadále tak ohrozit konkurenceschopnost celého oboru, a to nejenom velkých zemědělců, ale i těch malých. Kritická je dnes především situace v živočišné výrobě a pěstování náročných plodin, jako jsou ovoce, zelenina, brambory či chmel, kde hrozí razantní útlum produkce. Vládní snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů znamená pro zemědělství, pro naše zemědělce další výrazné zhoršení podmínek. A jak je to ve skutečnosti? V rezortu zemědělství uspoříme v příštích dvou letech přes 10 miliard, omezíme především investiční dotace. Ale i zde jsou tedy slibovaná pravidla poměrně nečitelná. Pak tu máme vládní slib, že zemědělské podniky nebudou zatíženy zbytečnou administrativou. První limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy, a druhý limit bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy. Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude již odvedeno také pojistné. Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech pracovníků, příjmů z těchto dohod. Musím připomenout, že zemědělství je přitom jedno z odvětví, kde se tyto dohody používají poměrně často jak pro sezónní, tak pro nárazové práce. Vládní návrh také dramaticky zvyšuje byrokratickou zátěž nejen na straně státu, ale dle mého názoru i na straně zaměstnavatele. Současná praxe je mít s dohodářem smlouvu na celý rok, i když jej zaměstnavatel využívá jen nárazově, jak jsem řekl. Nelze totiž počítat s tím, že by dohodáři souhlasili se snížením mzdy v případě, že překročí tu nastavenou hranici 40 % průměrného měsíčního výdělku. Dle mého názoru je toto hrubá nepravda a v podstatě urážka drtivé většiny včelařů. Třetina chovatelů je v důchodovém věku, průměrný věk chovatele je 60 let. Podle mého názoru medu bude nedostatek a využití odčitatelných položek hrozí, že velké zatížení pro daňovou správu bude mít nulový přínos.
Jedná se o ukončení výsadního postavení pojišťovny PVZP na českém trhu. Druhým mým pozměňujícím návrhem je zajištění garance dostupnosti a úhrady zdravotní péče pro děti cizinců z třetích území s dlouhodobým pobytem do 18 let na území České republiky.
To bylo stanovisko výboru? Zahajuji hlasování.
Další hlasování by bylo k pozměňujícímu návrhu D pana kolegy Philippa a dalších kolegů. Stanovisko výboru je doporučující. Jedná se o zachování zákonného omezení výše provize za zprostředkování pojištění při jejím současném navýšení oproti senátnímu návrhu zákona.
Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto.
Ano, bylo hlasováno o všech pozměňujících návrzích, a proto vás prosím, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o návrhu zákona jako o celku.
Zahajuji hlasování. Přijato. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Takže já v tuto chvíli dávám hlasovat o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů. Děkuji. A ještě přečtu dvě omluvy.
Tak se podívejte, kteří lidé ve funkcích, které dělali ve Sněmovně - já jsem byl předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ergo kladívko, jsem poté volil toto ministerstvo. Takže lidé, kteří šli za Piráty na náměstkovské pozice, byli ve většině případů členy vládního týmu nebo byli takto delegováni.
A diskuse vyvolala ještě přihlášení s faktickou poznámkou pana poslance Aleše Juchelky.
Děkuji moc. Já bych jenom prosil, ať se vrátíme zpátky ke konsolidačnímu balíčku. Je tedy 51 nebo 50 přihlášek. Protože nejde o nic jiného než o navýšení pro naše občany jejich výdajů ohledně 73 miliard korun.
A sice je zplnomocněn pan poslanec Jan Hrnčíř, aby toto stanovisko přednesl. A poté mám ještě, jenom rekapituluji, přihlášku s přednostním právem pana ministra financí. Chcete dát přednost?
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové. Je tedy jasné, že je potřeba změnit chování vlády a hledat účinná řešení dřív, než vládní koalice dovede naši zemi ke státnímu bankrotu. Oceňuji tedy že si to tato vláda uvědomila a začala pracovat na nápravě. To je však bohužel téměř to jediné, co oceňuji. Neboť jak je to bohužel u této vlády zvykem, budou za její špatné hospodaření nejvíce pykat slušní pracující lidé, rodiny s dětmi, drobní živnostníci a bohužel také důchodci. Fakt, že tento znak naprostého selhání vláda považuje za úspěch, je pro mě šokující. Kolegové z vládní koalice, vy si neuvědomujete, že stále se zvětšující objem vyplácených sociálních dávek je jedním z hlavních viníků dramaticky rostoucího schodku naší země? Cílem každé rozumné vlády je přece pravý opak, tedy co největší podíl pracujících a podnikajících osob, které odvádí daně do státního rozpočtu. Každá rozumná vláda by se tedy snažila nakonfigurovat systém daňových benefitů tak, aby se, jednoduše řečeno lidem nevyplatilo zůstávat doma na sociálních dávkách. Co jste udělali vy? Dalším očekávaným krokem by byla větší podpora živnostníků a podnikatelů tak, aby se jim vyplatilo podnikat a tím i odvádět daně do státního rozpočtu. Co jste udělali vy? Zase pravý opak. Ti, již přežili covidové období, kosila a kosí vysoká cena energií a vysoká inflace. A co ve skutečnosti děláte? Hodláte jim zvýšit odvody, tedy platby, jejichž zálohy jsou povinni odvést každý měsíc bez ohledu na to, zda v něm vydělají byť i jen 10 korun, nebo vůbec nic. Lidé, kteří celý život poctivě pracovali a odváděli dávky, aby si zajistili důstojné stáří, jsou nyní vámi prezentováni téměř jako paraziti, kteří neoprávněně vysávají státní rozpočet. Tito lidé vybudovali stát, který vy nyní zvesela drancujete, a místo slov vděku zde slyším povzdechy nad tím, kolik jejich živení stojí peněz. Tito lidé nemohou za to, že nedokážete zkrotit inflaci, nemstěte se jim tedy tím, že jim upřete to, co jim po právu náleží. Jak jistě také víte, stále větší skupina lidí není schopna splácet závazky spojené s hypotečním úvěrem; Očekáváte, že vše pochopí, neboť doba je zlá. Je však otřesné, že zároveň vůbec neuvažujete o snížení nebo zrušení finanční podpory Ukrajině na to, když absolutně není jasné, kde a jak tato podpora končí. Měli byste se opravdu zamyslet nad tím, či vláda vlastně jste a čí zájmy hájíte.
Nyní je přihlášen s přednostním právem pan ministr financí. Prosím, můžete se ujmout slova.
Paní ministryně mluvila o bydlení, jak se málo staví. No, ale my s tím nezačínáme. Většinou to vystoupení je chvalozpěvem na to, co bylo, a kritikou na to, co je. Rozumím tomu, je to normální souboj mezi vládou a opozicí. Já nejsem ten, který říká, že za všechno může vláda, to je jedno, kterákoliv vláda. Já nevěřím tomu, že záchranou ve výstavbě nových bytových domů jsou obce. Fakt si to nemyslím. Nejsme v bodě nula. Vy jste v tom neudělali nic za osm let. Tak musíme vědět, kolik to je. Proč jsme to nezdědili?
Ještě jsem zapomněla na jednu věc, očekávám značnou úsporu na provozu Ministerstva zahraničních věcí. Pokud se inspiruje vrcholnými ústavními činiteli a při diplomatických kontaktech na místo předmětů reprezentujících Českou republiku a její výrobky a podobně, bude věnovat svým protějškům trička s příslušným potiskem. Jen doufám, že na nich nebude made in China!
Děkuji, paní poslankyně.
Dobrý večer. Já to vezmu hodně zkráceně, protože tady hodně už padlo, a já bych se chtěl spíš víceméně asi zeptat na takové dvě tři věci asi pana ministra financí, který tady na to zůstal sám. Teď to nemyslím nijak špatně, ironicky, ale myslím, že se nás to týká. Tři věci. To je jedna věc. A třetí věc se týká trošku životního prostředí. A poslední taková asi drobnost, proč jsou kytky v květníku s jiným DPH než kytky řezané?
Děkuji a já zde vidím reakci - s faktickou pan ministr Stanjura.
Odpověď na otázku číslo dva. My směřujeme k jednotnému inkasnímu místu, a abychom mohli mít jednotné inkasní místo, budeme muset individualizovat všechny platby za firmu. Já si umím představit, že to upravíme. Problém je takový, že objem DPP je obrovský, několik desítek miliard, a naprostá většina je osvobozena od platby sociálního a zdravotního pojištění.
S faktickou už nechce reagovat pan kolega, takže můžeme jít k dalšímu, a to je paní poslankyně Monika Oborná.
Vezmu to velmi svižně a začala bych, již už, dalo by se říct, dneska legendární větou pana premiéra Fialy: nebudeme zvyšovat žádné daně. Dopadlo to tak, že máme na stole vládní návrh na nejvyšší zvýšení daní v novodobé historii České republiky, a to o 73 miliard korun ročně. Všichni vidíme, že česká ekonomika nevzkvétá. Ekonomika naší země nevykazuje žádné známky růstu. Klesají příjmy domácností a jejich spotřeba. Očekávala bych, že vláda bude mít snahu zvýšit důvěru v ekonomiku. Místo toho servírujete jenom škrty, zvyšujete daně, ceny a odvody. Slibujete škrtat desítky miliard dotací, které ale stát buď vůbec nemá, nebo na ně mají jejich příjemci nárok ze zákona. Jako příklad lze uvést dotace na podporované zdroje elektřiny. V konsolidačním balíčku je novela zákona o podporovaných zdrojích energie, která státu umožní podporu snížit, už se ale neříká, že by se jednalo o retroaktivní krok, který by byl okamžitě napaden u soudu nebo mezinárodních arbitráží, neboť by došlo k porušení principu ochrany již nabytých práv a porušení závazků státu. Ještě horší než v případě dotací na podporované zdroje elektřiny je to s dotacemi v ostatních rezortech a výsledkem je chaos na ministerstvech a zděšení všech příjemců dotací, kteří nyní absolutně neví, s čím mohou počítat. Tvrdíte, že navrhujete přehledný, srozumitelný a jednoduchý systém, na kterém lidé vydělají, protože, cituji: celkově se vybere na DPH méně, lidé budou platit méně. Tak to je snad pravda, ale možná jenom z té první poloviny. Zatímco zvýšení DPH o dvě, respektive o šest procent většinou dodavatel promítne do ceny hned, v případě snižování sazeb to zdaleka jisté není. Potravináři mají přijít o dotace, takže si výpadek budou chtít kompenzovat. Zemědělci. Budou navíc platit vyšší daň z nemovitostí, respektive zemědělské půdy, ať už ji vlastní, nebo ji mají propachtovanou. Do cen potravin budou muset promítnout též zvýšené náklady práce z dohod o provedení práce, které balíček také zavádí. Důsledky vlastních kroků pak předpokládám, že budete zase svádět na zemědělce, potravináře, řetězce. Na závěr bych chtěla říct, že postupná konsolidace veřejných financí je nepochybně důležitá, ale je k ní potřeba přistupovat především v době hospodářského růstu.
Pokud chceme normálně žít, sportovat, občas zajít do restaurace a trochu si užívat života, je to opravdu těžké.
Pane poslanče, na pravé straně sálu, přesně tak.
Ovšem nevím, zda si teď můžu děti dovolit, jestli jim zajistím bydlení, jestli na ně vůbec budu mít, abych je důstojně uživil. Vážená paní poslankyně, v závěru se dostávám k tomu, proč vlastně píšu. Chci se vám omluvit. V našem rozhovoru jsem se vás ptal, jak se cítíte, když hájíte ANO. Vy jste tehdy říkala, že vaše strana se snaží něco dělat pro lidi a že program ostatních je jen Antibabiš.